A až se rosím, až mě někdo udá. To ne že mě zavřou, ale to mě zřejmě aj oběsí, jak to tak poslouchám tady. To už vůbec tedy nevím, jestli... vy jste mě tak vystresovali tady. Já jsem se chtěl přihlásit k něčemu úplně jinému. Já jsem autor. Nejenom že neplatili pokutu, ale ještě hrdinně obhájili. Tak ta spravedlnost tedy tady úplně pro všechny neplatí. Já se cítím jako autor hodně diskriminovaný. Tak jestli by mě ta OSA neměla také zastupovat. A navíc tím, že jsem radiolog, tak jsem profesionální fotograf.
Děkuji, pane poslanče. Jenom prosím všechny kolegyně a kolegy, abychom zachovávali formální oslovení v každé situaci. Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou.
Je tam nějakých tisíc lidí. Ať je to vaše habilitační práce, ať jsou to materiály z knížek. Ze všeho ten poplatek je. Tak prostě toto v České republice v současné chvíli není možné a je to nesmysl. A zase při jakékoliv produkci, kde prostě použijete kopii not, když si je opíšete, tak je to snad v pořádku, nebo já nevím.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já si dovolím jenom zareagovat na dotazy pana kolegy Válka. U toho notového toaletního papíru tam nevím, jestli je tam nějaké dílo, nebo není, takže to je otázka. A co se týče těch vašich fotografií, tak tam je ta autorská odměna placena v tom disku, na který si to kopírují ti vaši pacienti. Ale obávám se, že nejste zastupován žádným autorským svazem fotografů.
Nyní v rozpravě s přednostním právem zastupující předsedkyně klubu ODS Jana Černochová.
Skutečně nebylo to o tom, že bychom to nějak natahovali, ale chceme se poradit.
Přestávku po závěrečných slovech, nebo teď bezprostředně po skončení rozpravy?
Klidně po závěrečných slovech, pokud nebudou dlouhá.
Takže nikdo další se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Ano, paní ministryně má zájem. Prosím.
Tak já budu opravdu velmi stručná. Takže jenom prosím, abychom se drželi těchto věcí. A jenom abych uklidnila pana poslance Bartoše. Tak může být v klidu. Zemřel v roce 1815, a tudíž jeho autorská práva jsou již volná a noty k jeho dílům kopírovat lze již dlouho.
Děkuji. Pan senátor Nytra má slovo.
Já budu reagovat na některá vystoupení. Jistě, původním navrhovatelem je pan Valenta. To za prvé. A za druhé.

A nechci se tady dostávat do polemiky, jestli ty peníze zůstávají v OSA, nebo nezůstávají v OSA. To opravdu není předmětem této novely.

Nakonec ten výbor, a to vám paní zpravodajka za chvilku řekne, se celkem jasně vyjádřil v neprospěch mých návrhů. To musím přiznat, to mě mrzí, ale nedá se nic dělat. Dáváme tím ekologům do ruku velkou moc. Proto navrhuji a prosím, abyste mé návrhy podpořili.
Já vám také děkuji. Jako další je do řádné rozpravy přihlášena paní poslankyně Balcarová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, tato novela zákona o ekologické újmě byla k nám do Poslanecké sněmovny dána s tím, že není žádoucí, aby byla změněna jinak, než co se týká účasti spolků. Protože to je hlavní důvod, proč vlastně Evropská komise měla výhrady. Já jsem jeden pozměňovací návrh směřovala na půdu. V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu je chráněna půda zemědělská a v lesním zákoně je chráněna půda lesní. Ale já se ptám: kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky? Na to žádný zákon neexistuje. Právě proto jsem podala pozměňovací návrh, aby byla chráněna i tato půda. Mohu uvést konkrétní příklad, abyste si mohli představit, co tím myslím. A že při takovémto poškození půdy dochází k ohrožení zdraví lidí, je také zřejmé. Takže ten můj pozměňovací návrh k půdě směřuje právě tímto směrem, aby i v takovýchto případech poškození půdy bylo možné tuto situaci řešit.
Pan navrhovatel má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Těch jednání bylo několik, takže to nebylo tak, že bychom akceptovali automaticky požadavky Komise. Nesouhlasím s panem kolegou Zahradníkem v tom, že se dávají nějaká nová práva. Protože troufám si říct, že vím, kde je ten manévrovací prostor, který v případě jednání s Evropskou komisí o nevládních organizacích a jejích právech a povinnostech máme. Je to samozřejmě postižitelné i z pohledu České inspekce životního prostředí do jakékoliv složky, protože to znamená, že to někde překročilo nějaké povolené emise a má to nějaký závažný nebo nepříznivý účinek na lidské zdraví a je to postižitelné.
Pokusím se odůvodnit tyto naše návrhy. Dovolím si položit řečnickou otázku.

Odpověď ponechám na vás.

Jestliže hudební produkce nemá hospodářský význam pro činnost veřejně přístupné provozovny, pak opět řečnická otázka.

A na rovinu za sebe někdy i navzdory této hudební produkci. Já mohu dodat například opravnu obuvi. Ale hlavně každý provozovatel rádia, případně televize, musí uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských děl a prací na statisícové až milionové částky.

Byly tam krásné fotky zvířat a hned na úvod té knížky byli vyjmenováni autoři těch fotografií. Předpokládám, že vydavatel nebo nakladatel se musel s autory těchto fotografií vypořádat. Zmiňovaný rozpor s českou, případně evropskou legislativou.

Na úplný závěr.

Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Nicméně ještě nejsme v rozpravě, takže já vaše přihlášky k faktickým poznámkám zatím nemohu přijmout. Není přítomen, tak asi nechce. V tom případě otevírám rozpravu a jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Lenka Kozlová. A poprosil bych sněmovnu o klid. Já také děkuji. A nyní se tedy vypořádáme s faktickými poznámkami.
Přijde nám chybné od Poslanecké sněmovny přijímat zákony, o kterých už dopředu víme, že je velká pravděpodobnost, že je Ústavní soud zruší. Z toho důvodu také podpoříme návrh na odložení účinnosti o dva roky. Děkuji za pozornost.
Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Výborný.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL je všem jasné a netřeba ho tady sdělovat. Jedná se o tom, zda tady útočíme na právní jistoty v rámci České republiky. Opravdu, když se podíváme, zde dochází k prolomení smluvního vztahu, který tady byl uzavřen vládou České republiky, a tady je snaha popřít základní principy právního státu tím, že zloděj tady křičí: Zdaňte, co jsem ukradl! Skutečně ten zákon není o ničem jiném, než o tom, že zloděj volá: Musíme zdanit, musíme zdanit to, co jsem ukradl!
Děkuji za slovo. Já jsem nevystupoval k tomuto zákonu, nicméně bych si dovolil jenom kratičkou reakci na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, tady žádnou analýzu nepotřebujete. Já uvedu pár čísel. A zkusme se prosím poslouchat. Já tím nic nechci říct.
Omlouvám se, naskočily mi tu faktické poznámky, takže pan předseda Stanjura jako první s faktickou, poté pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Gazdík.
Mám jednoduchý dotaz. Kolik hektarů té zemědělské půdy nešlo vydat a platila se za ně náhrada. Nemusíme říkat jenom, kolik je jednotková cena, ale kolik bylo těch jednotek. Protože zatím se bavíme o faktech, číslech, rozlohách, průměrných cenách, nebavíme se o zákonu jako takovém. Protože já mám pocit, že se tady pořád argumentuje konceptem restitucí, který byl sice navržen někdy před deseti lety, ale který nakonec nebyl realizován, jestli si rozumíme. Tak potom argumentovat něčím k modelu, který sice existoval, projednával se v době, kdy já jsem v Poslanecké sněmovně ještě nebyl, ale nebyl přijat, pak byl zvolen jiný model, tak mi nepřijdou právě korektní ta fakta. Takže poprosil bych o ta čísla, pokud je máme k dispozici.
Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík.
Já bych chtěl reagovat na kolegu Faltýnka. Protože já tady nejsem schopný posoudit, jestli má pravdu pan Stanjura, nebo pan Faltýnek, ve chvíli, kdy se tady na mikrofon začnou sypat nějaká čísla. A současně nechcete, aby to ve skutečnosti prošlo. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka - pan předseda Gazdík. Připraví se pan poslanec Mašek.
Já bych se chtěl trochu kolegů pirátů zastat. Pan předseda Faltýnek tady přednesl nějaká čísla, ta skutečně selským rozumem a průměrem sedí. Nicméně my tu analýzu skutečně potřebujeme, protože ten církevní majetek nebyl průměrný hektar zemědělské či lesní půdy. A poté, co zákonodárce nekonal, tak Ústavní soud prolomil blokační paragraf a nařídil vrátit příslušnému okresnímu soudu farnosti Nový Bydžov pozemky, což se dostalo do judikatury, a to by byl problém, protože pak by nastal totální chaos.
To prostě půjde škrtnutím, nebo jedním podpisem na papíru. Mě trochu zaujalo, a je to věc, která trochu souvisí se současným děním i ve státní správě, když se nově do zákona dostává ta floskule o tom, že ten člověk nějakým způsobem poškozuje důstojnost daného úřadu, tak já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se třeba 15. ledna stala státní tajemnicí na MPO paní Martina Děvěrová, která byla vyhozena z Magistrátu hlavního města Prahy, protože byla spojována - podle mého názoru oprávněně - s machinacemi ve věci dotací ve sportu. Tak to je teď člověk, který bude dělat státní tajemnici na MPO. Já bych se tedy dostal k tomu, co se dnes bude dít. Přišel tedy senátní návrh, který adresuje tu nejproblematičtější část a snaží se opravit nějaké drobnosti. Ovšem tyto poznatky se do toho návrhu nereflektovaly. My jako klub budeme hlasovat pro podporu senátního návrhu. Naopak nebudeme hlasovat pro ten vládní návrh, který reálně dostává státní správu do politického vlivu současné vládní koalice či vlastně hnutí ANO.
Tak teď mi dovolte, abych s vámi vedl korektní diskusi na téma služebního zákona. Víte, ten zákon jsme připravovali společně. A to, co jste zmiňoval, to je pravda. Měnily se garnitury, přicházela sociální demokracie, přicházela ODS. Každý si vyhazoval úředníky, aby si tam nabral sobě blízké lidi. To nerozporuji. To se dělo. Bylo to špatně a poškozovalo to výkon státní správy. Protože jestli chceme, aby stát dobře fungoval, tak on skutečně potřebuje kvalitní vzdělané úředníky s jistotou, že nebudou loutky a hračky v rukou politiků, že se můžou spolehnout na to, že budou mít jistou míru stability, že budou mít jistou míru motivace k tomu, aby se vzdělávali a rostli a vykonávali kvalitně státní správu. Já se jenom obávám jedné věci. S každou změnou vlády docházelo k tomu, že se úředníci obměňovali a obměňovali a kvalita státní správy tím trpěla. A já jsem čekal, že s novým zákonem ta stabilita přijde. A ona se k mé lítosti nedostavila. A já jsem tehdy říkal, není možné se systemizací zacházet tímto způsobem, protože až jednou do budoucna budeme rozporovat, jak se zachází se služebním zákonem, bude sociální demokracie první, kdo tohoto institutu zneužil. Skutečnost je taková, že v současné době se skutečně zneužívá systemizace k tomu, aby se vyhazovali nepohodlní lidé. A ono možná nebude už koho měnit, protože vy jste, pane premiére, skutečně z ministerstev většinu lidí vám nepohodlných vyhodili. Omezil hazard v České republice. Co byl důvod k tomu, aby on byl vyhozen z ministerstva? Jakou nekvalitní práci odvedl? Nebo co byl ten správný důvod, proč jeho místo bylo zrušeno? Možná mi na to dokážete odpovědět vy. Chodíte po ministerstvech? To jsou lidé, kteří vlastně ani vůbec nechtějí mluvit o tom, co se děje. Zajděte, zeptejte se jich. Uvidíte, jaká je skutečnost na jednotlivých ministerstvech. Zde je potřeba poděkovat Senátu za to, jakým způsobem zafungoval. Nejabsurdnější změna, kterou já osobně vnímám v tomto návrhu zákona, že hodnocení provádí člen vlády, který zároveň má možnost odvolat. To znamená, jakékoli prokazování čehokoli nebude potřeba. Samozřejmě že ministr může vydat hodnocení a může ho vydat i přes nesouhlas náměstka ministra vnitra pro státní službu. A Evropská komise o zákonu hovoří, že je to krok zpět a je to krok k politizaci státní správy. Bohužel se obávám toho, že tak, jak si v současné době nastavujete zákon o státní správě, o státní službě, aby vám vyhovoval a mohli jste likvidovat nepohodlné lidi, tak každý tlak vyvolává protitlak. A v okamžiku, až nebudete vládní strana, tak to, co je moje obava, že se to může obrátit proti vám. Kdybyste zachovali zákon, který bude spravedlivý ke všem, který zachová profesionální výkon státní služby, státní správy, tak by mohla fungovat bez ohledu na to, jak se mění vlády, kdo je koaliční, kdo je opoziční. Ale to se bohužel nestalo. A to je pro mě osobně největším zklamáním
Pan premiér žádá vystoupit.
Já tedy mám výhodu, že mám sloní paměť. Vrátím se ještě k vystoupení pana Bartoše. To je neskutečné, jak on se rychle učí.
Ten zřejmě původně byl spatřován v tom, že se spěchalo před obecními a senátními volbami, ale ty už proběhly, čili k tomu nebyl důvod. A ze stejného důvodu například Senát navrhuje vypustit přechodné ustanovení, které se týká již proběhlých senátních voleb. Jak už zaznělo, jedná se o zákon podle čl. 40, kde musí být souhlas obou komor Parlamentu.
Dobrý den, dámy a pánové. Návrh Senátu je pouze drobnou legislativně technickou úpravou.
Takže v tom případě otevírám rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy je možné podávat pouze k návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy. Já jsem se původně chtěl přihlásit, ale myslím si, že se bez toho obejdeme, takže pokud se nehlásí nikdo jiný, tak rozpravu končím. Doufám, že jsme připraveni. Žádost o odhlášení vidím, takže vás odhlásím. Vypadá to, že by to mohlo být vše. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže já bych konstatoval, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a je tak schválen. Já vám děkuji, tento bod končím. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi senátora Pavla Štohla.